Než otevřu obecnou rozpravu, tak přečtu omluvu. Dnes od 12 hodin z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Grospič.

Jedná se o zdravotnickou diagnózu, kterou by měl posuzovat lékař, psychiatr.

V praxi je strašně málo dětských psychiatrů, čekací doby na vyšetření jsou šest měsíců, ale i více. Proto zde musíme pochopit OSPODy, že dítě nechají umístit na základě předběžného opatření soudu do diagnostického ústavu, protože tam mají jistotu, že projde dítě diagnostikou a bude navrženo, do jakého typu zařízení má být dítě umístěno, jestli dětského domova, či výchovného ústavu. A zde je další kámen úrazu.
Děkuji a prosím dalšího řádně přihlášeného a tím je pan poslanec Fiedler. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. My jsme to projednávali na rozpočtovém výboru, kde jste nebyl pravděpodobně z pracovních důvodů přítomen a zastupoval vás náměstek, tak ten výklad na to byl zcela odlišný. Je to minimálně zarážející pro mě.
Dámy a pánové, pěkné dopoledne.
Děkuji. Je to tak, že zemědělec vždycky musí vést evidenci, na co tu naftu spotřeboval. Takto to není možné.
Já vám děkuji, pane ministře. Táži se ještě pro pořádek, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Není tomu tak. Nejprve vás všechny odhlásím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování s pořadovým číslem 238, přihlášeno je 114 poslankyň a poslanců, pro návrh 113, proti nikdo. Já konstatuji, že s tímto procedurálním návrhem byl vysloven souhlas. Zahajuji podrobnou rozpravu a jako první se přihlásil pan poslanec Kudela, připraví se pan poslanec Kalousek. Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Já chci jenom pro třetí čtení potom navrhnout zamítnutí návrhu tohoto zákona.
Táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se pana ministra nebo pana zpravodaje na závěrečná slova, zda si chcete vzít.
Takové osoby mohou být potrestány nově v řízení podle samostatné skutkové podstaty a především na základě toho mohou být zatčeny, vězněny a následně vyhoštěny. Takže to je přínos zákona. Pan ministr zmínil to, že čas kvapí a my musíme skutečně na základě i určitých doporučení tuto úpravu přijmout. Myslím si, že by to bylo absurdní, protože na rozdíl od zemí, ze kterých řada těch členů výboru pochází, my problémy naštěstí s terorismem, tak jak jej dnes máme ve světě, nemáme. Samozřejmě každý z nás může mít návrh na to, abychom zmínili určité formulace, nicméně to znamená, že zákon by se projednával místo dnešního dne ještě v příštích měsících, a já bych se přimlouval za to, abychom ty případné další návrhy na změny zakomponovali do jiných, třeba poslaneckých nebo vládních návrhů, které se tady jistě ještě v souvislosti se změnou trestního zákona objeví.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu a s přednostním právem pan kolega František Laudát.
A co tady teď vykládáte o ratingu České republiky? Ten už mimochodem kvůli ministru financí byl České republice snížen za velkého mediálního mlčení asi před dvěma měsíci. Makají? Tak kde jste? O tom já nepochybuji.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nemusím vaším prostřednictvím, že ne? A týká se to i mých kolegů a dalších kolegů, kteří se vyjadřují k tomu, co Evropu potkalo a co Evropu může potkat. Jestli byste nám to třeba konkrétně mohl říct.
Teď tedy opravdu faktická poznámka pana kolegy Bendy.
A řeknu vám, proč si myslím, že není opravdu moc chytrý, ale chtěl jsem to nechat do té normální klidné rozpravy.
Teď faktická poznámka kolegy Plíška, potom faktická poznámka Marka Černocha.
Nebudeme, jak řekl náš předseda klubu, vetovat zrychlené projednání, nicméně tady musím říct několik základních informací.
Můžete pokračovat. Nejdříve žádám zpravodajku výboru pro sociální politiku poslankyni Markétu Adamovou, aby přednesla zpravodajskou zprávu, a požádám o to, aby se připravila paní poslankyně Jana Fischerová. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.
Já také děkuji za slovo.
Otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo s návrhem usnesení souhlasí. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 124, z přítomných 120 pro 90, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.
Dosud byla přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem, která zahrnuje i zdravotnickou záchrannou službu jako součást IZS, upravena pouze pro případ pomoci při katastrofách a mimořádných událostech. Využití a faktické naplnění přeshraniční spolupráce tak bude na rozhodnutí krajů a předpokládá uzavření samostatných ujednání o přeshraniční spolupráci.
Požádám ho, aby přednesl obě zpravodajské zprávy.
Dobrý den, pane předsedající, děkuji za slovo.
Jako poslední bod je návrh na vyřazení bodu 223 a to je volba člena pro rozhlasové a televizní... bod 214, omlouvám se, napsal jsem si špatné číslo. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 128 poslankyň a poslanců, pro návrh 109, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl také vysloven souhlas. Přečtu další omluvy, které ke mně dorazily. Dále od 9 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Nytrová. A dále od 9 do 14 hodin se z naléhavých pracovních povinností v resortu Ministerstva vnitra omlouvá pan ministr Milan Chovanec. Předložený návrh uvede pan poslanec Syblík, protože pan Václav Votava, předseda výboru, se dnes omlouvá. Já tedy prosím pana poslance Syblíka, aby se ujal slova.
Po úvodním slově předsedy výboru poslance Václava Votavy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně, aby schválila časový harmonogram projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2017 a střednědobých výdajových rámců na léta 2018 a 2019 podle přílohy tohoto usnesení; za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.
Já vám děkuji. Nikoho nevidím. V tom případě končím všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k podrobné rozpravě. Nikoho nevidím. Kdo je proti tomuto návrhu? Tím končím projednávání tohoto bodu. Další omluva, která ke mně dorazila. Je to v pořádku, pane ministře. Otevírám další bod a tím je Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.
Děkuji za slovo. Důvodem zvýšení střednědobých výdajových rámců je zabezpečení vládních výdajových priorit. Jedná se především o zvýšení platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění na posílení platů ve zdravotnictví, dále o zvýšení výdajů na výzkum, vývoj a inovace, o zvýšení výdajů na bezpečnostní opatření v České republice, o zvýšení výdajů na rozvoj dopravní infrastruktury a o zvýšení výdajů na platy v regionálním školství a na platy ostatních státních zaměstnanců a dále o zvýšení výdajů na obnovitelné zdroje energie a výdajů na sport.
Já vám také děkuji, pane ministře.
To znamená, že všichni to vnímají jako poměrně silný politický náboj, a je potřeba, abychom se s tím nějak vyrovnávali. Česká republika s tím má velmi, ale velmi smutné zkušenosti.
Zatím jsme měli iluze o tom, že zlepší přístup českých firem na americký trh. To se zdá jako velmi nepravděpodobné, protože americký trh v této oblasti veřejných zakázek není regulován federálně, ale je regulován jednotlivými státy, dokonce municipalitami. Ale ty informace tady jsou a není to opravdu něco, co bychom měli řešit teď.
Já vám děkuji. Táži se, zda ještě někdo další chce vystoupit v rozpravě. Pan místopředseda Filip navrhl usnesení, a to je, že Poslanecká sněmovna nepřijímá odpověď pana premiéra. Otevírám další interpelaci. Předseda vlády Bohuslav Sobotka odpověděl na interpelaci poslance Vojtěcha Filipa ve věci postavení sudetoněmeckého landsmanšaftu.
Proč to říkám takhle? Je to spolek. Co mě na tom zaráží?
I s Libyí se musíme dohodnout, aby tedy byla zřetelná návratová politika, kterou budeme schopni v rámci Evropské unie realizovat. To je jediná možnost, jak zvládnout migrační krizi. Možnost není legalizovat nelegální migraci, to není ta cesta. Tolik jenom několik poznámek k poměrně obsáhlému vystoupení pana poslance Grebeníčka, které tedy začalo na minulé schůzi Poslanecké sněmovny a pokračovalo dnes.
Ano. Pan poslanec Grebeníček si přeje vystoupit.
Takové referendum se neuskutečnilo a je to nezodpovědné vůči našim občanům! Ne, nepovažuji za normální, že česká vláda slepě a poslušně přenáší na české občany důsledky a náklady agresivní a expanzivní politiky Spojených států a Severoatlantické aliance. Nemá dostatek odvahy ani jen k tomu, aby přiznal a nepopíral skutečné příčiny migrační krize a bezpečnostních hrozeb. A tak se vůbec nedivím, že jsou i tací, kteří ho považují, a já se dopředu za ně omlouvám, za údajně tedy slabou a ustrašenou protektorátní figurku. Osobně se však domnívám, že u premiéra Sobotky nelze vyloučit ani to, čemu se říká bonapartismus. Jeho prohlášení mě docela rozhodilo. Patřičnou rovnováhu jsem nabyl až poté, co ministr obrany Martin Stropnický v následné reakci na Sobotkovo bombastické prohlášení konstatoval, že vytvořit nadnárodní evropskou armádu je v zásadě nemožné. Vše nasvědčuje tomu, že současný předseda vlády toho schopen není, a tak raději účelově mlží. A je stále víc zřejmé, že tak jak na změnu pštrosí politiky kabinetu k lepšímu pod jeho vedením čekáme marně už třetím rokem, že se jí do konce volebního období stěží dočkáme. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.
Ještě jednou dobrý den. Já jsem pečlivě vyslechl ten dlouhý monolog, předlouhý monolog pana premiéra, který v podstatě vychválil všechno, exkurzem jsme se dostali do všech států v Evropě, ať už to bylo kvůli pracovním vízům, nebo čemukoliv jinému. Trochu mi chyběla Latinská Amerika a Austrálie, ale budiž, na to dojde někdy příště, určitě tady najdeme prostor. A je vám v podstatě jedno, kdo tam umírá. Protože kdyby tomu tak nebylo, tak určitě už budete vyšetřovat, jak je možné, že české zbraně jsou v rukou teroristů. Vy tak nečiníte, pouze tady dokážete o věcech hovořit, možná vám to ještě někdo... no, výraz si dosaďte sami.
Zeptám se, zda chce ještě někdo vystoupit v rozpravě. Pokud tomu tak není, tak rozpravu končím a vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh na usnesení, končím i projednávání této interpelace. Další interpelací je interpelace pana poslance Fiedlera, který je ale omluven, takže tím pádem tato interpelace se projednávat nebude. Další interpelací je interpelace pana poslance Fiedlera na paní ministryni Valachovou, ale oba jsou omluveni, takže také nic.
Já se omlouvám, já opravdu nemohu jinak, než to, že jsem potřeboval zdůraznit, proč mě zajímalo stanovisko předsedy vlády, proč mě nezajímalo stanovisko ministra kultury. Pravděpodobně budu muset dokončit tuto interpelaci až v příštím týdnu.
Já vám děkuji za respektování času a přerušuji vaši interpelaci včetně odpovědi pana premiéra na ni, protože nám vypršel čas určený pro interpelace premiéra. Přečtu omluvy, které dorazily. Z osobních důvodů se ve čtvrtek 8. září omlouvá pan poslanec Votava. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Dovolím si navrhnout dvě změny v pořadu schůze. Prosím, abychom tento bod zařadili na čtvrtek 15. září za pevně zařazené body.
Já vám děkuji.
Pro pevné zařazení mám dva důvody. A druhým důvodem je to, že členové Vojenského sdružení rehabilitovaných, kteří ve věku přes 80 let stále čekají na toto spíše morální odškodnění, tak jejich počet se neustále snižuje úmrtím. Předem děkuji za pochopení a za podporu.
Já vám děkuji.
Já tu teď před vámi vystoupím vlastně v dvojjediné roli jako zástupce volebního mediálního výboru a poté jako zástupce volební komise a poprosím vás o vyřazení - je to víceméně technická záležitost - tří bodů z programu schůze. My jsme tyto dvě zprávy ještě neprojednali ve výboru. Předpokládáme tedy, že bychom byli připraveni na říjnovou schůzi. Vyřadit tedy návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
Nikoho dalšího nevidím. Jestliže nikdo nenavrhuje změnu pořadu, dám hlasovat o jednotlivých bodech. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to souhlas s ratifikací smlouvy týkající se sportu. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. S tímto návrhem byl také vysloven souhlas. Nyní se budeme zabývat návrhem na změnu programu, který přednesl pan poslanec Seďa. Kdo je proti tomuto návrhu? I s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Dále zde máme tři návrhy pana poslance Kolovratníka na vyřazení bodů. Je to hlasování s pořadovým číslem 106, přihlášeno je 127 poslankyň a poslanců, pro návrh 112, proti nikdo. Konstatuji, že byl vysloven souhlas a tento bod byl vyřazen. Kdo je proti tomuto návrhu?
Pavla Holíka a po rozpravě zahraniční výbor
Vzhledem k tomu, že usnesení jsou shodná, můžeme se jimi zabývat. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Děkuji vám. Návrh byl schválen. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Smlouva používá jako hlavní metodu vyloučení dvojího zdanění příjmů a majetku českých daňových rezidentů metodu prostého zápočtu zahraniční daně. Sjednaná smlouva nenahrazuje vnitrostátní daňové předpisy, a nemůže tak založit novou daňovou povinnost, ale pouze povinnost vyplývající z vnitrostátních předpisů upravuje. Řeší případy, kdy právo vybrat daň mají ve svém vnitrostátním právu zakotvené oba signatářské státy. V těchto situacích je smlouva zajisté nadřazena vnitrostátnímu předpisu. Smlouva standardně upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady obou zemí, rovněž tak zásadu nediskriminace, neformální řešení sporů případně vzniklých při jejím provádění a zajistí relevantní výměnu informací mezi příslušnými úřady obou států. Uzavření smlouvy nebude mít přímý dopad na státní rozpočet České republiky. Celkový přínos plynoucí z jejího uzavření bude záviset na tempu rozvoje jednotlivých forem hospodářské spolupráce.
Přeji dobrý den.
Vidím přihlášku pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury a eviduji přihlášku pana kolegy Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Panu kolegovi Laudátovi vaším prostřednictvím, pane předsedo.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
Děkuji za pozornost.
Otevírám všeobecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku, a tu má pan předseda Kalousek. Prosím.
Dámy a pánové, jakkoliv můj apel bude zbytečný, rád bych alespoň připomněl historii vůbec toho instrumentu, který se jmenuje střednědobé výdajové rámce. Je to velmi důležitý instrument za předpokladu, že ho nebereme formálně, ale že k němu přistupujeme skutečně věcně. Ta úvaha je jednoduchá. Vláda si na tři roky naplánuje nezbytné výdaje, které jí Parlament schválí tak, aby byl únosný deficit, nebo aby byl deficit takový, jaký bude Poslanecká sněmovna svou většinou pokládat za únosný. Bohužel Sněmovna se chystá k témuž, aniž by pro to byl jediný racionální ekonomický důvod. V okamžiku, kdy máme na stole vyšší příjmy, než jsme očekávali, abychom dodrželi deficit, nemáme politickou odvahu na to, abychom ty příjmy použili ke snížení deficitu, ale chceme je prostě za každou cenu utratit. Pod heslem když ty peníze máme, proč bychom je neutratili. Ale my je prosím pěkně nemáme, my si stejně budeme muset půjčit. Mohli bychom si půjčit méně, kdybychom měli tu disciplínu, se kterou výdajové limity byly vkládány do rozpočtových pravidel republiky. Tak jak se k nim chováte, v tom zákoně nemají vůbec žádný smysl. To je jenom formální otázka.